Tak tolik za mě.
Velmi rychle, pane předsedající, musím zareagovat na svého předřečníka, ale opravdu rychle. Pan poslanec Bartoň zmotal páté přes deváté. Jenom tady přede mnou nebo po mně, pardon, zpapouškoval to, co jsem už předtím říkala ve svém úvodním slovu. Neměli. To znamená, pane předsedající, vaším prostřednictvím, z jakého důvodu si dovoluje můj předřečník toto zpochybňovat, je skandál, včetně toho, že nosí sovy do Athén. Ale teď, v době covidu, teď si dělá legraci z maturantů maturujících v době covidu, kdy jsme na rok vypnuli školy. Oni si je nevypnuli sami. A co se týká tedy toho, co tady sdělil. Budu uvolňovat pultík pro ostatní faktické poznámky.
Tak já už to zajistím, to uvolnění pro ostatní, to je v pořádku.
Považoval bych za velmi korektní, aby tady vznikla debata - doufám, že ministerstvo má plán o tom, jak se jim eventuálně nějak navýší rozpočty, aby mohly dohnat ten ročníkový schodek. U jiných ne.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že tato celá debata je podle mého naprostá fraška, a to i z důvodu, že pokaždé, když se tenhle bod zařadí, tak zkrátka, a to nemyslím vůbec vůči předkladatelce, ale tady není zkrátka prostor na debatu, nikdy se nepřijme žádné usnesení a já to řeknu úplně na rovinu: je to o ničem. Takže já si myslím, že by hlavně studenti si zasloužili místo našich tady plamenných projevů hodinových, aby věděli, z čeho budou maturovat, kdy budou maturovat, aby zde nebyla mediální přestřelka mezi panem ministrem Plagou a mezi panem premiérem Babišem, který prosazuje úřední maturity. Měli byste se už na té vládě dohodnout, to myslím směrem, prostřednictvím pana předsedajícího, k panu ministru Plagovi a k panu premiérovi, z čeho budou naši studenti maturovat a kdy. Ještě bych tady chtěla zmínit, že zítra ve 13 hodin mám zde pevně zařazený bod, a to Podmínky vstupu do škol, a věřím, že i přesto, že mi před chvílí pan Plaga řekl, že zde nebude, tak já věřím, že to byl pouze takový špatný vtip a že opravdu zítra ve 13 hodin přijde, protože rodiče a občané čekají na jeho odpovědi. Takže já pevně věřím, že zítra přijde, že si to ještě rozmyslí, protože proč je zde ministrem školství?
Takže samozřejmě navrhuji, abychom podpořili ratifikaci opčního protokolu.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Já bych možná ještě jenom poprosil pana zpravodaje, aby nám přečetl návrh usnesení, o kterém teď budeme hlasovat. Děkuji.
Návrh usnesení je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Opčního protokolu k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením."
Ještě přicházejí, tak chvilku počkáme. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili před vystoupením zpravodaje dne 24. října 2019 na 35. schůzi Poslanecké sněmovny do doby projednání volebním výborem. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Organizační výbor zprávu přikázal 4. dubna 2019 výboru k projednání. V tuto chvíli bych řekl stručný sumář obsahu výroční zprávy. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018 dokumentuje a hodnotí naplňování zákonem definované služby veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky ve sledovaném období. Česká televize v roce 2018 rozvíjela také duální vysílání, které umožňuje divákům zvolit si mezi dabovanou verzí díla a jeho původním zněním. Jsem zde připraven, kdybyste chtěli samozřejmě hovořit o jednotlivých kanálech, jsem zde připraven hovořit o dalších dílčích věcech. Stejně tak jsem schopen zde samozřejmě hovořit o ČT Sport, kde se můžeme bavit o tom, jaké pořady byly v roce 2018 preferovány a co bylo důležité. Z toho 333 osob bylo ze sféry politiky. Ve studiu se v průběhu roku vystřídalo 796 hostů.
Poté bychom případně pokračovali v projednání dalších bodů podle schváleného pořadu a odpoledne je samozřejmě bod 527, ústní interpelace. Nicméně předtím se budeme zabývat návrhy na změnu schváleného pořadu 98. schůze. Jako první je přihlášen pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Dobrý den, dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit všechny o podporu mého návrhu na změnu pořadu schůze. Jsem dohodnut s panem ministrem Plagou, že tady bude na 12. hodinu, a rozumím tomu, že tímto návrhem se vlamuji vlastně do projednávání zpráv o hospodaření a činnosti České televize.
Za poslanecký klub sociální demokracie se připojuji ke svému předřečníkovi. To, že většina odborných škol neupravila praktické části maturit anebo neposunula je, zároveň jsme neobnovili praxe podle několika plánů a tyto praktické části maturit odstartovaly, to už víte, nicméně dovolte mi, abych avizovala, jaké usnesení budeme navrhovat, aby je Sněmovna schválila: Samozřejmě náš poslanecký klub dal tento návrh usnesení všem poslaneckým klubům k dispozici a pokračujeme v politických jednáních v kuloárech se všemi experty politických stran v oblasti vzdělávání.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Včera se ho podařilo pevně zařadit, bohužel schůze skončila dříve, takže se nepodařilo ho projednat, tak já věřím, že ta vůle se najde dnes. Věřím, že to může proběhnout velice rychle. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Navrhuji tento bod zařadit jako číslo 2 dnes. Takže máme jedinečnou příležitost vyslat jasný signál, že skutečně obchody je potřeba otevřít, protože jejich současné uzavření je nelegální. Děkuji za pozornost a podporu.
Děkuji. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále. Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh jsme přijali a ve 12 hodin se budeme zabývat tímto bodem. Žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu programu a můžeme postupovat podle toho, jak jsme si schválili body dnešního jednání. To znamená, že se teď budeme zabývat bodem číslo Návrh nám představí místo paní ministryně práv a sociálních věcí pan ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážení ministři, ministryně, dovolte mi, abych uvedla bod Maturity 2021, který jsem za poslanecký klub sociální demokracie zařadila, a s vaší podporou vás všech, a za to děkuji, také dosáhla po týdnu toho, že ho začínáme projednávat. Stejně tak chci připomenout dobu letních prázdnin, kde jste vy, jednotlivé poslanecké kluby, iniciovali to, aby vznikla pravidla pro distanční vzdělávání. A také chci připomenout to, že toto bylo tehdy Ministerstvem školství odmítáno. Chci vám připomenout, že v tuto chvíli sice nemáme nouzový stav, ale máme z důvodu politického rozhodnutí pandemický stav. Narážím na několik změn v úpravách maturitních zkoušek jak zákonem, či vyhláškou, které - jak říkám, pokud bychom si to zopakovali - co čtvrtletí školy překvapovaly. Připomenu, že ještě v listopadu a v prosinci odborné asociace ředitelů ostře kritizovaly změny na poslední chvíli, týkající se jazykových úprav. Všichni víte, že v únoru jsme absolvovali vášnivou politickou debatu a přestřelku mezi předsedou vlády a ministrem školství ohledně úředních maturit. Tehdy jsem nejenom já, ale většina odborníků označila takový krok za předčasný s tím, že by to byla kapitulace na koncovku vzdělávání, byť v těžkém covidovém roce. Pak se stalo, že řada ředitelů a ředitelek škol neupravila praktické části maturit ani obsahově, ani je neposunula. Střední školy a učiliště vycházely v úpravě zkoušky ze základní podmínky obnovení praxí ve školách ještě před zahájením maturit, nebo dokonce obnovení výuky minimálně závěrečných ročníků středních škol. Ministr zdravotnictví minulý týden ve Sněmovně uvedl, že návrat do praxí není jistý, tím více návrat studentů do středních škol a obnovení prezenční výuky. Dřívější ohlášení návratů do praxí se nenaplnila. Jak už jsem tady uvedla, padly termíny v březnu i v dubnu. MŠMT nepředložilo školskému výboru konkrétní informaci o situaci v oblasti úpravy maturitních a závěrečných zkoušek ani alternativní scénář vývoje pro případ, že se nepodaří obnovení praxí nebo denní výuky podle plánu. Výbor o předložení scénářů včetně krizového ministerstvo požádal. Významná část škol zkoušky neposunula ani neupravila. Kraje potvrzují, že do minulého týdne o tato data nikdo nepožádal. Taktéž odborné asociace ředitelů škol mi potvrdily tuto skutečnost zhruba před týdnem. Některé oslovily jimi sdružené školy na konci minulého týdne. I tato data potvrzují, že přes roční výpadek praxí řada škol zkoušky neupravila. Nicméně od pondělí, co odstartovaly praktické části maturit, studenti avizují vyšší míru neúspěšnosti a ukazují naopak na vysokou neúspěšnost. Aktuálně se domnívám, že bychom měli pracovat na většinové shodě Podotýkám, že alternativní volitelnou maturitu podle příkladů v jiných státech Evropy lze postavit, jak už jsem zmínila, na zprůměrování známek, ale lze také volit alternativy jiné. Jak říkám, data v tomto případě se netýkají gymnázií, o kterých celý týden mluvím, a je to z jednoduchého důvodu, že je jasné, že roční výpadek prezenční výuky má jiný dopad na vzdělávání v teoretických předmětech a jiný dopad na vzdělání v praktických předmětech. Vážené kolegyně a kolegové, víte, že v uvozovkách v dobách míru, tedy bez pandemie a COVID-19, jsem zastáncem naopak zvyšování úrovně uzavírání středoškolského vzdělávání, rozšiřování dovedností, kompetencí a vědomostí, které jsou v případě žáků ověřovány. Věřím, že společně s vámi najdeme řešení a shodu.
A potom se následně... Mám tady faktickou poznámku Patrika Nachera. Tak prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jednoznačně vítáme prosazené úlevy, které se podařily v oblasti společné části maturit. Zároveň považujeme za neakceptovatelné, aby se u maturit zkoušelo učivo, které se díky covidovým opatřením skutečně neprobralo nebo plnohodnotně neodučilo. Zavolal jsem si třeba i asociaci CZESHA, která sdružuje střední odborné školy, a ptal jsem se, jestli oni jsou připraveni na to, že půjdou maturanti, kteří byli na distanční výuce. Pan ředitel Zajíček, předseda CZESHA, mi potvrdil, že samozřejmě i oni vyzývali všechny ředitele, aby upravili profilovou část, aby studenti nijak nebyli biti na tom, že jsou na distanční výuce. Nicméně samozřejmě připustil, že se může stát, že některý ředitel to nevyslyší - on o žádném tedy neví, ale stát se to může. Podíval jsem se dokonce do mailů. Je tady plno poslanců, kteří ho dostali: "Dobrý den. Něco, něco... "Jsem na odborné škole a praktickou zkoušku jsem měla včera. Mým úkolem bylo dělat chemický roztok a následně ho analyzovat, rozebrat, sjednotit s jinými roztoky. Jednalo se ale o lehce výbušnější reakce, které jsme měli umět zkrotit. Ale doma jsme vážně neměli nějaké roztoky, a tak jsme všichni, 28 maturantů z naší třídy, toto dělali poprvé.
Připraví se Helena Válková.
A řekl bych jenom návrh usnesení, který máme jako poslanci ANO: Sněmovna žádá ministra školství, aby v případech upravených interním předpisem Ministerstva školství umožnil studentům získat úřední maturitu. To je naprostá nelogičnost.
Děkuji. Řádně jsem se přihlásila. Je to dáno samozřejmě také covidovou situací. Žádají o udělení maturitní zkoušky administrativně. Jako důvody uvádějí hlavně slabou technickou připravenost, nedostatečnou kvalitu distanční výuky, neinformovanost, nedostatečnou pomoc studentům dálkového nástavbového studia, odmítnutí pomoci dobrovolníkům, problémy praktické maturity, upozornění na postupy na Slovensku a nejasný návrat studentů do škol. Nemám na to čas. Bude k tomu zpravodajská zpráva. Na tomto místě chci jenom zdůraznit, že rozhodně chceme dnešním maturantům pomoci. Způsoby, jak pomoci, se různí, jak jsme před chviličkou slyšeli.
Tady skutečně probíhala standardní distanční výuka, která nemůže nikdy nahradit, nikdy nemůže plně nahradit tu výuku prezenční, to je každému jasné. A samozřejmě u té praktické části je to de facto nemožné v mnoha případech. To tak je. Ale my jsme velmi apelovali na to, aby ministerstvo, aby pan ministr provedl úpravu podoby maturitní zkoušky v letošním roce, a to se stalo. Co z mého pohledu je důležité udělat pro studenty, je to, že nebudeme neustále znejisťovat tím, že by to možná mohlo být nějak jinak.
To jsem nepochopil.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To skutečně podle mě bylo zcela mimo mísu a mimo toto jednání. Myslím, že je zcela bizarní, že je zakázáno dělat činnosti v rámci nějaké stáže nebo praktické výuky jako učeň, a potom třeba tu samou činnost dělat v rámci brigády. Skutečně tady to opatření nemá vůbec žádnou logiku.
Já vás nechám tu minutu dokončit.
Vážený pane předsedající, minutu jste mi dal minule taky a myslím, že dokonce i vy. Tak já tedy začnu.
Konstatuji, že musíme přerušit tento bod.
Nicméně takřka polovina krajů je dostatečně vypovídající z hlediska poměru, navíc tak, jak jsme data sbírali, tak ten poměr se nijak významně, jak kraje přibývaly, neměnil. Já jsem avizovala, že budu navrhovat usnesení, kolegové a kolegyně. Máte jej k dispozici. Jak už jsem zmínila, kolegyně a kolegové, tohle bych pokládala za minimální výsledek našeho dnešního jednání, a prosím vás o zvážení podpory tohoto usnesení. Nyní mi dovolte detailněji hovořit o možných návrzích řešení. To je první věc. Druhá věc. Další možností je samozřejmě, a to je radikálnější možnost, novelizace školského zákona nebo mimořádného covidového zákona tak, jak jsme to udělali v minulém roce, v obou případech samozřejmě v režimu legislativní nouze. Jak už jsem zmínila na začátku svého úvodního slova k tomuto bodu, tak to moc není pravda. Epidemiologicky jsme na tom hůř, než jsme byli na jaře nebo v létě minulého roku. Jako právnička se danou situací zabývám dlouhodobě a chtěla bych podotknout, že jsem samozřejmě stav legislativní nouze konzultovala s klíčovými legislativci a právníky mimo jiné v oblasti ústavního práva, takže jsem připravena se samozřejmě o ně opřít. Koneckonců praxe vlády z hlediska legislativní nouze a praxe Sněmovny za ten poslední rok jenom potvrzuje, že takováto překážka neexistuje. V podstatě to vůbec nesouvisí s ukončením maturitní zkouškou. Takže také upozorňuji na to, že jakékoliv úpravy musí být doprovázeny tímto způsobem.
V tuto chvíli je to tedy za mě vše a ještě na závěr říkám: výbor doporučil tuto zprávu ke schválení.
Děkuji panu zpravodaji.
Nejvíce je to asi patrné na Šumavě nebo v Krkonoších a je to logické, protože ty pozemky v širším okolí mají obrovskou cenu. To se týká i třeba vstupu různých spolků a dalších skupin do řízení, protože největší problém našeho stavebního práva je řetězení těch procesů.
Děkuji za slovo. Nevím, jestli je to potěšení pro mě, ale budiž, můžeme to tak vnímat. Já jsem chtěl tady říct jednu věc. Já jsem tehdy říkal, že je lepší ten starý roztrhat, zahodit a prostě začít od nuly znova. On ten stavební úřad totiž je státní úřad, ať chcete, nebo nechcete, akorát je včleněn do toho úřadu městského. Jsou to vlastně stejní úředníci, stejní zaměstnanci, ale vykonávají státní správu. Bohužel, museli jsme se s tím vyrovnávat v řadě případů, a ne úplně šťastně. Vůbec to není o tom, že bych tady plakal jako starosta nad tím, že přijdu o část úředníků stavebního úřadu, vůbec ne. Je to jinak. On to tady začal kolega Luzar. V roce 1999 se připravovala reforma veřejné správy. Zvítězil sloučený model ze zvykových důvodů a pak také z ekonomických důvodů. Kdo si to myslí, tak je tedy vedle jak ta jedle. Obce dostávají pouze příspěvek na výkon státní správy, a to je něco jiného. Někde je to příspěvek, někdo to jsou účelové dotace. Ale rozhodně ten ekonomický model asi hrál tehdy významnou roli, a proto nám vznikla veřejná správa tak, jak vznikla. Jestli si někdo myslíte, že to bylo dobře a je to dobře, tak se na to podívejte zblízka. Je pravda, že ti nepřizpůsobiví už si k nám nechodí pro ty základní dávky, nejezdí tam těmi taxíky, nehází nám vajgly před úřad, to je pravda. Ale zmizely takové ty lidské stránky věci, protože tito lidé potřebují pracovat konkrétně s konkrétními lidmi, a potřebují někdy i věci, které nejsou v systému, a stát se chová jenom zákonně. Ten úředník nemůže udělat nic jiného.
Mohl bych dlouze mluvit o dalších pozměňovacích návrzích, kde říkáme, že třeba dotčené orgány musí dopředu upozornit, pokud budou mít nesouhlasné stanovisko. Zase je to nějaká služba pro toho žadatele, a tak dále a tak dále. To byla reakce na kolegy. Zkrátka nikde nenajdete shodu všech nebo odpor všech. I u tohoto návrhu velká města, velké obce jsou pro, naopak je třeba obava u těch malých, že na to nebudou mít peníze a finance. Takže to bude taková změna procedury. Byla to moje osobní zkušenost. Já jsem na svém rekreačním objektu, na chatě v Hradci Králové, se rozhodl vybudovat žumpu. Takhle jednoduchá věc mi trvala více než rok.
Nechtěl jsem pana poslance Kolovratníka přerušovat. Změny procedury potom probereme v té proceduře.
Děkuji. Já bych tady rád zareagoval na pana kolegu Kolovratníka, samozřejmě prostřednictvím předsedajícího. Tamhle vám vypadla dvě slova, tamhle Ministerstvo zemědělství to chce jinak.
Nyní pan poslanec Kupka, který je jako další přihlášen do sloučené všeobecné rozpravy. Prosím.
Právě proto jsme navrhli uzákonit praxi užití elektronické podoby deníku, který zcela zjevně každému jednotlivému z těchto prohřešků zabrání. Ale to není jediná výhoda elektronické formy stavebního deníku. Elektronický stavební deník může být snadno napojen na ostatní infrastrukturní služby, například meteostanici přímo na stavbě. Případné nedodržení postupů bude snadno rozpoznatelné, což zlepší investorovu pozici například při reklamaci. Další velkou výhodou elektronického stavebního deníku je možnost připojení obrazové přílohy. Fotografie podstatným způsobem zlepší vypovídací schopnost samotného zápisu, zúží prostor pro uvádění nepravd v textu či antedatování zápisů. Každá fotografie může například obsahovat časové razítko, dokonce i GPS souřadnice. Dobře vedená fotodokumentace může být stejně důležitá nebo důležitější pro dokumentaci průběhu stavebních prací než samotný text. Vzdálený přístup pro zápis, ale především pro čtení představuje asi nejvýraznější výhodu elektronického deníku oproti fyzickému. Příslušná organizace, například tady Ředitelství silnic a dálnic nebo nadřazené ministerstvo, může vytvořit specializované oddělení stavebních odborníků, kteří budou na denní bázi vzdáleně monitorovat průběh vybraných staveb, kontrolovat zápisy a obrazovou přílohu. Jednotná metodika uplatňovaná na tomto centrálním pracovišti výrazně zvýší vypovídací hodnotu všech stavebních deníků vedených v tomto režimu, a tím pádem posílí roli investora v případě reklamací či soudních sporů.